Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Prosím, k hlasování pan poslanec. Prosím. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 170 poslanců a poslankyň, pro 169, proti žádný. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro? Ještě kontrola hlasování. Poprosím tedy o klid.
Zpochybňuji hlasování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo si přejete hlasovat s náhradní kartou. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 10. března tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Vážené kolegyně, kolegové, poprosím o ztišení, abychom se mohli věnovat prvnímu bodu, respektive prvnímu hlasování, které nás čeká. Abychom mohli přistoupit k hlasování o ověřovatelích této schůze, navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Michala Zunu. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu ověřovatelů. Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, pro 123, proti žádný. Evidentně ani zvonek nefunguje. Nicméně prosím ty, kteří diskutují - a začnu asi říkat konkrétní jména, ať už jsou to poslanci, nebo ministři - aby své debaty přesunuli do předsálí. Nyní přistoupíme k návrhu pořadu 16. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Grémium navrhuje na tento den následující postup jednání. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy.
Ano, v určité době připusťme, že tomu i tak mohlo být, ale bylo zjevné, že od doby, kdy začaly růst ceny energií, se bude jednat o nákladovou inflaci, která se promítá do vstupu výrobku, a logicky tím pádem i do výstupu v rámci jejich cen. Výsledkem toho je, že jsme třetí nejhorší v Evropě. Opatření sociálního charakteru přes mimořádnou okamžitou pomoc nebo přes příspěvky na bydlení nefungují zdaleka, jak by měla. To jsou čísla, která udává Ministerstvo práce a sociálních věcí. To je těch plus minus 200 000 domácností. Ruku v ruce s tím pochopitelně jdou opatření, která by mohla pomoci, ale bohužel nebyla uvedena v život. Ani jedno z plošných opatření, která jsme navrhovali, nebylo nakonec zrealizováno. Myslím si, že jejich návrh není vůbec špatný. Proč to dělat komplikovaně přes bonus, když to můžeme udělat odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje, a dokonce můžeme jít do záporu, to znamená, ty obnovitelné zdroje nemusí jít jenom odpuštěním, ale tím, že se přispěje. Pohonné hmoty jdou ruku v ruce s tím. 5 miliard korun nás bude stát silniční daň. Tvrdím, že to bude řádově 5 miliard korun, které půjdou na vrub Ministerstva dopravy. Toto nezlevní cenu nafty ani benzinu ani o korunu. Takhle to padne jenom na určitou skupinu podnikatelů, notabene jenom do určité tonáže. To je to, co se možná dalo diskutovat. Na druhou stranu musím říct, že některé věci vláda nedělá špatně. Je dobře, že se rozhodla pro jádro, a je dobře, že konečně spustila tendr. Je dobře, že nevylučuje to, že se prodlouží těžba uhlí, ale chybí mi tady jakákoliv vize a koncepce toho, jak se tedy to uhlí bude utlumovat. Uhelná komise nezasedla ani jednou, neřešíme vůbec problematiku nerostů, která se začíná firem týkat, a logicky je spjatá s ukrajinskou krizí. Bohužel jim nepomáháme.
Než dorazí k řečnickému pultu, přečtu omluvu.
A já jsem ji využil. Jsou spojené s rychlou vlnou uprchlíků, kteří jsou nám blízcí, jsou to Slované, jsou to evropští občané a jsou to ti, kteří jsou v podstatě našimi genetickými bratry, bych dokonce řekl. A my se jim tu pomoc snažíme nabídnout co nejlepší. A to si myslím, že jsme zvládli výborně. Druhá věc je vytvoření UA POINTů, které jsou jakási zálohová pracoviště.
Návrh zákona byl již jednou předložen Sněmovně, nepodařilo se jej projednat a tady chci, dámy a pánové, upozornit na to, že se jedná o jeden z těch zákonů, kde nás opravdu tlačí čas. Tak nechci samozřejmě jakýmkoliv způsobem omezovat rozpravu o této věci a tak podobně a tak podobně, ale považuji za důležité na toto upozornit.
Děkuji, pane ministře. Já vám také tímto, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji hezký podvečer, vystřídali jsme se v řízení schůze.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych vám popřál dobrý večer. Já pana ministra doplním velmi stručně. Celkový dopad na státní rozpočet, v tomto případě především na rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se bude odvíjet od intenzity výkonu dohledu, jaká bude třeba. Já si vám tedy dovolím doporučit ke schválení a posunutí do dalšího čtení.
Nyní v tuhle chvíli otevírám obecnou rozpravu. Jako první s přednostním právem a s písemnou přihláškou se přihlásil pan poslanec Jakub Michálek, kterému tímto dávám slovo. Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Kocmanová Klára.
Děkuji za slovo. Podle České unie neslyšících je v Česku až půl milionu sluchově postižených. V návrhu tak, jak je předložen, se na ně bohužel zapomíná, a to i přesto, že je to něco, co požaduje samotná evropská směrnice, která je základem této novely, přitom ten problém je prostý. Když si zapnete televizi, je jen velmi málo kanálů, které by vysílaly s titulky nebo s tlumočníkem do znakové řeči, byť například Česká televize je v tomhle ohledu příkladem. A to je něco, co můžeme společnými silami změnit. Návrh v současné podobě zcela odstraňuje dnes existující zákonné kvóty na pořady se skrytými a otevřenými titulky a na pořady přístupné pro lidi se zrakovým postižením. Nahrazuje obecnou povinností poskytovatelů televizního vysílání připravit akční plány, kde je míra zajištění a navyšování přístupnosti ponechána pouze na jejich uvážení. Vzhledem k takto vágně stanoveným povinnostem provozovatelů se obávám, že jejich role bude pouze formální a spíše se prohloubí frustrace z dlouhodobě neuspokojivé situace v téhle oblasti. Jinými slovy, potřebujeme osobám se sluchovým a zrakovým postižením zpřístupnit více pořadů, a to včetně těch nových. Je nutné dát všem poskytovatelům stejné podmínky a na jejich pevném základě přístupnost obsahu navyšovat. Podobnou cestou šlo například bez problémů i Slovensko. Směrnice Evropského parlamentu to umožňuje státům takto implementovat. Proto mi dovolte na tomto místě v závěru uvést, že bychom tento návrh zákona měli pustit do výborů a následně do druhého čtení, kde budou tyto nedostatky opraveny.
Děkuji paní poslankyni, k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Aleš Juchelka.
Už jsme se tím zabývali i v minulém volebním období, jak tady správně řekl pan ministr Baxa.
Poprosím o klid v sále, a aby debaty, které tady probíhají, se přesunuly do předsálí nebo byly ukončeny a pan předseda aby měl klid na přednesení návrhů. Není jich málo, tak prosím, věnujme mu pozornost.
Děkuji za zařazení těchto deseti bodů za bod 86 současného návrhu pořadu schůze.
Také děkuji za přednesení návrhu. Nyní je přihlášena s přednostním právem paní místopředsedkyně Kovářová.
Ano, děkuji, pan Okamura mě poslouchá, to jsem ráda. Vy jste tady teď horoval za to, kdo co provedl, velmi silným hlasem, rozčiloval jste se, a já se ptám, proč jste se nerozčiloval, proč jste se nezastával těch obcí? Celá léta marně žádaly od odškodnění. Celá léta a nikdo se k tomu za vlády Andreje Babiše neměl. Poté oslovily pana poslance Polčáka, europoslance, jako advokáta, jako advokáta, a pak se to hnulo. Ano, omlouvám se, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Děkuji za potlesk. Myslím tím kulturu projevu. Proto vám jenom říkám, že to, co jste tady předvedl, je skutečně nehodno, jakým způsobem se chováte k našemu panu premiérovi, který vám vždy odpovídá klidným hlasem. Takže to máte tu možnost se pana premiéra zeptat. Nyní je potřeba, abychom schvalovali zákony, které jsou v souvislosti s válkou na Ukrajině, v souvislosti s uprchlickou krizí, tak prosím pěkně, dejme prostor a schvalme program.
Já, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedkyně, vám neupírám právo a nikdy vám nebudu upírat právo na kritickou formu vystoupení v podobě, v jaké to uznáte za vhodné. Zavádíte zde novou formu politické kultury, se kterou se já prostě smiřovat nechci a nebudu, a chci to pojmenovat. Na vaše otázky já jsem... Prostřednictvím jiného poslance zde, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, diskutujeme jenom v tom případě, který jsem teď právě předvedl. To znamená, že se na vás obracím podle jednacího řádu prostřednictvím předsedajícího schůze. V žádném jiném případě se na ostatní neobracíme prostřednictvím někoho, takže mě nemáte co vyzývat, abych vašimi ústy odpovídal na vaše otázky.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Stál křivě, otáčel hlavou, všechno bylo v projevu pana Okamury špatně. Ale samozřejmě, odpovědi jsme se nedočkali. My, pane premiére, vás budeme interpelovat.
Nyní už nemám žádnou přihlášku k pořadu schůze, tak se pro jistotu ještě rozhlížím, zda se někdo další nehlásí. Proto přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, abychom se vypořádali s navrženými změnami.
Vůbec ne, já jsem to studovala. A jsem hrozně zvědavá, až ten legislativní návrh sem pošlete. Proč? Já se mu nedivím. Když to nebudou dělat, budou to muset nahradit ropou. To je samozřejmě teď v troskách, tomu všichni rozumíme. Nakupujte ho na státní hmotné rezervy! A vy to dobře víte. Tak pojďme to řešit společně! Neříkejme, nehádejme se, jestli se staráte o naše lidi. Já říkám, že ne, promiňte. Musíme se starat o všechny. Vždyť to nám do všeho vstupuje, narostou nám potraviny a skutečně tady bude obrovský problém. A starejme se o to, ne až nastane, starejme se preventivně. Všimla jsem si dneska, že to prezentovala jedna z vládních stran, Pirátská strana. Neříkám, která cesta je lepší nebo horší. A díky těm daním vybíráme, vybírá vláda, ale samozřejmě vybíráme, na příjmové straně desítky miliard navíc! Tak my říkáme jenom, část jim prostě vraťte nějakou formou. A tady už nejde jenom o tu skupinu sociálně slabých. Taky jsme otevřeli problematiku, to už se dotknu velmi okrajově, prodloužení těžby uhlí. Pojďme se o tom zase bavit! Jsme v situaci, kdy se budeme muset zbavovat závislosti na ruské ropě, plynu. Otevřeme to. Téma našeho stínového ministra životního prostředí - možná podnět pro paní ministryni - prodloužení kotlů. Poslední věc, na kterou pan premiér neodpověděl - ale není to zase výčitka, možná se ten podnět, který jsem dávala přes pana předsedu Bendu, k němu nedostal - a to je téma, které taky velmi rezonuje: problematika Sberbank. Je to téma, které u nás má na starosti pan poslanec Patrik Nacher. Věřím tomu, že se tomu Ministerstvo financí do nějaké míry věnuje. My jsme připraveni vám pomoci a podpořit vás, odpracovat ty věci. Děkuji vám.
Naši hejtmani se zapojují a vláda má v tomto naši trvalou podporu. To ale neznamená, že budeme rezignovat na hospodářské problémy, které se na nás řítí, a na problémy, které vláda fatálně podceňuje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek byl zpracován na základě plánu legislativních prací vlády už v roce 2020 a předpis má mimo jiné zajistit lepší ochranu před projevy násilí, nenávisti, podněcováním k terorismu, nežádoucím obsahem obchodních sdělení a také více chránit děti před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Záměrem této novely je také do jisté míry sjednotit regulaci týkající se videí, ať už jsou tato videa sledována prostřednictvím jakékoli audiovizuální služby. Jednou ze změn tedy bude, že na platformy pro sdílení videí se nově bude výslovně vztahovat zákon o regulaci reklamy. Druhý bod zákona je zaměřen na služby, jejichž cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělání. Jedná se tedy o úpravu v oblasti služeb, které rozhlasové a televizní vysílání ve vztahu k příjemci informací v dnešní společnosti do určité míry doplňují, popřípadě mu v některých případech konkurují.
Děkuji, pane poslanče. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Lubomír Brož a já mu tímto dávám slovo.
Vyberu z toho jen ty věci, o kterých si myslím, že ještě úplně...
Prosím zejména levou část sálu, jestli by se mohla ztišit, protože míra hluku, která sem doléhá, je pro řečníka velmi složitá. Pane poslanče, můžete pokračovat.
Na základě požadavků směrnice je nezbytné upravit v českém právním řádu povinnosti poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve vztahu k ochraně veřejnosti před násilnými nebo nenávistnými projevy a k ochraně před podněcováním ke spáchání teroristického trestného činu a činů trestných podle evropského práva, stejně tak jako k ochraně nezletilých osob před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Návrh zákona obsahuje také věcně související změny zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a zákona o regulaci reklamy, které vycházejí z nové evropské regulace tohoto typu služeb provedené směrnicí. Doplňují se také skutkové podstaty některých správních deliktů souvisejících s nově upravenými povinnostmi provozovatelů vysílání. Úplně závěrem bych shrnul, že audiovizuální mediální prostředí prošlo, a troufám si říci, že stále prochází, dramatickým vývojem díky stále narůstající konvergenci mezi televizním vysíláním a službami distribuovanými prostřednictvím internetu. Tradiční vysílání v Evropské unii sice zůstává silné z hlediska jak sledovanosti, tak příjmů z reklam a investic do obsahu, ovšem objevují se také nové obchodní modely šíření a konzumace audiovizuálních služeb. Jsou stále silnější a silnější, a přitom soutěží o stejné publikum jako ty služby tradiční, to je potřeba si uvědomit.
Pane poslanče, já vám do toho musím znovu vstoupit. Kolegyně, kolegové, prosím vás o ztišení. Míra hluku zase přerostla únosnou mez.
Případy mimořádně obtížných poměrů v důsledku válečného konfliktu však v předmětném ustanovení nejsou zahrnuty, a proto toto ustanovení aplikovat nelze. Často se jedná o případy, kdy ukrajinští obyvatelé přicházejí do České republiky za svými rodinnými příslušníky, kterým je jako zaměstnancům poskytováno jejich zaměstnavateli cenově zvýhodněné ubytování. Nejedná se o plošné upuštění od výběru všech správních poplatků, nýbrž pouze u těch, u kterých to při posouzení aktuální situace... .
Ano, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale opět vás žádám o ztišení. Případnou diskusi přeneste do předsálí.
Zároveň se stanoví možnost retrospektivního vrácení poplatků, které byly výše uvedeným způsobem již v průběhu válečného konfliktu na Ukrajině vybrány. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní se tedy táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Pane poslanče, hlásil jste se do rozpravy? Ne, nehlásil. Vzhledem k tomu, že již nikoho dalšího nevidím, že se hlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Pane zpravodaji, chcete závěrečné slovo? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? V tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. V tento moment nevidím žádný návrh. Z toho důvodu budeme postupovat dál a to je, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednání. První návrh přečetl pan ministr financí na zkrácení na 12 dnů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty na 12 dnů? Konstatuji, že jsme lhůtu na projednání zkrátili na 12 dnů. Otevírám další bod dnešního jednání a to je
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o implementaci přepracovaného znění směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Cílem je eliminace daňových úniků, zjednodušení administrace a elektronizace celého řízení.
Nebylo to úplně jednoduché. Vedli jsme docela vážnou diskusi jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak na půdě rozpočtového výboru. Ale nakonec musím říci, že jsem velmi ocenil, že jsme se dokázali na tehdejší půdě Poslanecké sněmovny téměř jednomyslně shodnout a tuto dárcovskou novelu jsme podpořili. Jejím cílem určitě nebylo v době covidu, abychom navyšovali nějakým způsobem v České republice dary ve prospěch různých subjektů. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Tak já formálně v rozpravě přednesu ty dva návrhy na zkrácení lhůty. Ten první, o kterém bych chtěl hlasovat jako o prvním, abychom zkrátili lhůtu na projednání ve výborech o 48 dnů na 12 dnů.
Děkuji. Návrhy jsem zaznamenal a dám o nich potom hlasovat. A nyní se ještě hlásí pan poslanec Patrik Nacher.
My se ještě o tom poradíme na klubu, předpokládám, že to schválíme.